Vážené dámy, vážení pánové, nacházíme se před volbou čtyř nových členů Rady České televize. Na tomto místě si dovolím připomenout, co vlastně je Rada České televize a co je jejím posláním. Rada ČT má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
Taková analogie je s rychlostí.

Bohužel je jich žalostně málo.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, já jen velmi krátce. Možná všechny překvapím, že prosazuji i návrh, který je určitým bičem na cyklisty.
Původní návrh obsažený v originále sněmovního tisku kolegy Dolínka Piráti podporují. Jen pro připomenutí - jde o zařazení neoprávněné jízdy ve vyhrazeném pruhu mezi přestupky pokutovatelné obecní policií. Spolu s ním podpoříme, respektive doporučíme klubu podpořit některé další pozměňovací návrhy. Dále podporujeme návrh kolegyně V případě pozměňovacích návrhů kolegy Dolínka označených jako G, to jsou ti cyklisté, bude mít klub Pirátů hlasování volné, ovšem s doporučením resortního týmu návrhy podpořit. Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já vás zdravím, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.
Z vládou navrhovaných opatření by však i tehdy, pokud by byly přijaty zmíněné pozměňovací návrhy, zůstaly zachovány aspoň některé pozitivní prvky. Jde třeba například o náhradu nákladů plátcům mzdy za úkony, které jsou povinni činit ve výkonu rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy a další. Některé změny proto hodnotím i pozitivně, ale některé i negativně. Děkuji tedy, že jste mě vyslechli, jinak snad to dobře dopadne a z toho návrhu zbude to dobré. Děkuji za pozornost.
Jako první přihlášený je pan poslanec Marek Výborný. Byl tady, hovořil s kolegy. S přednostním právem je přihlášen zpravodaj!
Je to tak logické. Za necelé tři měsíce to budou dva roky, kdy vláda Sněmovně předložila 9. července 2019 novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Vidíte, že na tom skutečně bylo odvedeno obrovské množství práce. Chci tady poděkovat za součinnost paní ministryni, a hlavně Ministerstvu spravedlnosti, panu náměstkovi a celému týmu, protože jsme na tom pracovali i v kooperaci s podvýborem pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Popravdě je potřeba říci, že ta původní vládní předloha, o které mluvila i paní ministryně, doznala naprosto zásadních a dramatických změn. Dnes tady skutečně máme de facto jiný návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Ústavně-právní výbor se zabýval tímto sněmovním dokumentem na svém zasedání 17. března a přijal k němu usnesení, s kterým si vás dovoluji seznámit. Doporučili jsme: "Ústavně-právní výbor doporučuje Tady už dopředu avizuji, že budu na závěr rozpravy načítat legislativně technickou úpravu po konzultaci s Ministerstvem spravedlnosti, která se dotýká účinnosti některých částí navrhovaného zákona, tak abychom vytvořili dostatečný prostor pro přípravu zvláště elektronických systémů. Bude to účinnost, která byla původně v tom vládním návrhu, tedy 18 měsíců, a bude se to týkat právě toho, aby bylo i ministerstvo schopno vysoutěžit například rejstřík zahájených exekucí a další věci, které se týkají právě té elektronizace, případně elektronické úřední desky. Tolik tedy usnesení ústavně-právního výboru.
Samozřejmě, na té druhé straně by to zase výrazně kleslo. Znamená to, že exekutor v Praze je jakoby méně výkonný? Nebo proč tam dochází k té nespravedlnosti? Rád bych vás proto seznámil s našimi postoji k této novele. Obáváme se především zavádění principu teritoriality a různých forem koncentrace řízení, které znemožňují volbu exekutora věřitelem. Města a obce si již v průběhu 20leté existence soudních exekutorů prošla zkušenostmi s různými exekutory a našla si nakonec k dlouhodobé spolupráci ty, kteří jejich pohledávky vymáhají efektivně" - efektivně - "a zároveň šetrně, komunikují s obcí a s dlužníky." Jinými slovy - teď do toho trochu vložím svoji myšlenku: jak říkám, jde to udělat tak, aby někdo byl úspěšný exekutor, a nemusí to být ten dryáčnický styl. "Zavedení teritoriality či koncentrace řízení v modelu takzvaného sněhuláka by obce nutila ke zrušení fungující spolupráce a k závažnému zhoršení jejich postavení v exekučním řízení, v případě koncentrace řízení by musely obce namísto jednoho exekutora jednat s desítkami exekutorů. Někdy je věřitelem člověk, fyzická osoba, která třeba poskytla službu, nedostala za to zaplaceno, nebo pronajala byt, nebo někomu půjčila, a v té chvíle se oni sami dostávají do druhotné platební neschopnosti a z těch věřitelů, fyzických osob, se stávají dlužníci. "K vymožení dlužné částky do dnešního dne nedošlo. Z posledního slyšení má povinný další tři příkazy. Takže mám dotazy: Od roku 2016 jste nevyřešili v mém případě nic. Co mám dělat jako oprávněný? Koná úřad? Mám podat další oznámení na soud? Nevěřím, že povinný žije pouze z dávek Úřadu práce v Hustopečích. Jaká je vymahatelnost práva pro obyčejné lidi, když jsou v pozici věřitele? Děkuji za všechny otázky, konkrétní odpovědi." Pan Vladimír Kočiš. Takových případů je celá řada.
Pokud tři roky před účinností zákona je tato exekuce vedena zcela bezvýsledně, tak dojde k výzvě ke složení zálohy. Je tam, jestli se nepletu, lhůta 30 dnů. Vedli jsme o tom dlouhou debatu i v rámci druhého čtení. Všechna další už by byly zastavována bez náhrady exekutorovi. Je to opět návrh, kterým chceme umožnit řešit problémy z minulosti, a zároveň tady zase hledat vyvážené řešení, kde neznamená, že dluhy se prostě smažou, jako kdyby neexistovaly, to by byl velký hazard. Pravda, může být debata i historická, jestli toto bylo někdy reálně naplněno, to je věc možná poněkud sporná. Pokud vznikl dluh na jistině 10 000 korun, tak danému dlužníkovi dáváme možnost, aby do půl roku od účinnosti zákona, protože tam bude účinnost tři měsíce u tohoto opatření, a po třech měsících on dostane tři měsíce jako možnost, čili reálně to bude šest měsíců, půl roku, aby si zajistil prostředky na to, aby uhradil dluh, který reálně vznikl. Tu bude opět hradit povinný. Vycházíme z dat, která poskytla Exekutorská komora, která sdělila, že průměrné náklady na zastavení exekučního řízení činí 740 korun bez DPH. My jsme to tedy zaokrouhlili nahoru a v návrhu zákona je částka 750 korun jako náhrada exekutorovi, čili zaplatit jistinu plus 750 korun. To se týká všech dluhů, které má povinný vůči státu, a to včetně institucí, organizací se státním podílem, tak jak je to definováno v zákonu. To znamená, bude se to týkat například i organizací, podniků s účastí měst, krajů a podobně. To je ta podaná ruka ze strany státu. Je to věc jednorázová, bude platit pouze ty tři, respektive šest měsíců po schválení tohoto zákona. Jistina bude uhrazena a jednou tolik na příslušenství. Čili to je ve stručnosti to soukromoprávní "milostivé léto". Velmi detailně se tomu odůvodnění věnuji i v důvodové zprávě. Čili na to pamatujeme.
Rozdíl je patrný a stejně tak je to u exekutorů. Já tady nebudu jmenovat konkrétně, protože si myslím, že se to nesluší, nepatří to k politické kultuře, ale jsou tu exekutoři, kteří byli velkými zastánci teritoriality, kteří v této chvíli řeší problém trestního stíhání a nějakých dalších potíží v momentě, kdy i drobnou pohledávku řešili prodejem nemovitého majetku. Jak to budete řešit v případě, že se bude stěhovat, takže změní trvalé bydliště? Takže dlužník z Ostravy se přestěhuje do Prahy a tam se s ním bude stěhovat i ten exekutor v uvozovkách? Stejně tak mi to připomíná vlastně základní dotaz. I tak jsme o to vedli velkou debatu, jak to ten exekutor má udělat, co když to jsou ty staré případy, jestli to bude skenovat, na čem to bude posílat a tak dále. Ono to není nic černobílého. Cílem asi není, aby se ti lidé navštěvovali, ať už skončí covid, nebo ne. Jsou státní exekutoři, příklad: Irsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Itálie. A pak máte soukromé exekutory: Portugalsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Česká republika, Polsko a tak dále. A to je jenom na Slovensku a v Maďarsku. U veřejnoprávního je to kolečko, zatímco ten soukromý si může dál volit. No a v Deníku N vyšel článek: Může být ještě hůř než dnes? Ano, může, pokud by prošel tento pozměňovací návrh. Takže snaha udělat kompromis se obrátila proti mně, proti nám. Ale to přesně vychází z nějaké elementární logiky. Slovensko je poloviční země, to znamená, u nás by muselo být nějakých 690 exekutorů.
Kdo se v tom má potom vyznat? Ano, s tím souhlasím, říkám to také. Měl by být velmi konkrétní. Byl to únor, čísla byla mnohem vyšší, než jsou teď. Říkal: Ano.
Děkuji. Byla zde žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Pan poslanec Brázdil se hlásí s faktickou poznámkou. Já se za to samozřejmě omlouvám.
Vy jste zobstruovali informační schůzi, informační bod pro veřejnost. Hnutí ANO nechce komunikovat s veřejností. Neskutečné. Neskutečné!
Vy tu moc lidí nemáte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych si ty impertinence trošku odpustil na vašem místě.
Já tu námitku naprosto vnímám, nepostupoval jsem úplně dokonale, za což se omlouvám. Nyní tedy ještě chvíli budeme asi čekat, jestli se nám naplní počet.
Připomínám, že se to jmenuje faktické poznámky, nikoliv technické.
Já poprosím, abyste si znovu zkontrolovali, zda jste přihlášeni. Děkuji všem, kteří s námi vydrželi.
Nyní Dominik Feri s faktickou poznámkou.
To je celé, to je celé.
V době, kdy ještě nebyli předsedové politických stran vybaveni přednostním právem, tak se to tady široce diskutovalo. Jinak bychom to nemohli udržet, ten jednací řád. A nezlobte se na mě, já ještě dobře vidím a kolega Válek tady byl, hovořil dokonce s našimi kolegy. Takže takhle to bylo a já si myslím, že to je normální postup. Takže tolik.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že tyhle procedurální spory jsou naprosto zbytečné. Je to naprosto jednoduché, snadné a předcházíme tím těmto sporům, byť i tento způsob je kapánek obejití jednacího řádu.
Děkuji, můžeme pokračovat. Nyní tedy vystoupení pana kolegy Výborného, nikoliv jako zpravodaje, pokud má zájem dodržet to pořadí, jak je přihlášen, ano? Potom se připraví paní kolegyně Kateřina Valachová.
Já bych nyní vystoupil už tedy k samotnému věcnému obsahu této velké novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Je to z mého pohledu jeden z nejdůležitějších tisků, kterými se v tomto volebním období zabýváme. Také s obrovským společenským, ekonomickým i právním, dopadem na realitu současné České republiky. To znamená, dokážeme účinnými opatřeními připravit ten systém tak, abychom dokázali lidi, kteří se dostanou do problémů s plněním svých závazků, dostat je zpátky do systému, tak to bude mít pozitivní efekt na všechny účastníky toho procesu. Na straně druhé je potřeba, aby ten celý systém fungoval, aby byla nastavena pravidla jak pro exekutory, tak pro exekuční soudy, aby skutečně ten systém byl funkční a pomáhal. Protože ideální situace je, aby lidé nesetrvávali v rámci exekučního řízení, ale aby byli motivováni k tomu, aby prošli procesem oddlužení a měli skutečně zcela čistý stůl a možný nový životní restart. Dovolte mi krátce jenom připomenout, abychom věděli, v jakém prostředí se v tuto chvíli pohybujeme. V tuto chvíli čelí alespoň jedné exekuci v České republice cirka 720 000 občanů. Ale řada věci se v minulosti už podařila úspěšně změnit. Ale my tady nyní stojíme před důležitým a řekněme možná posledním čtvrtým krokem, a to je to, abychom upravili celý exekuční systém v České republice, a to je ta dnešní novela, kterou zde projednáváme. Tady krátce připomenu některé pozměňovací návrhy, pod kterými jsem podepsán, a požádám vás o jejich podporu.
Ne že bych byl až tak aktivní cyklista, ale také se řadím mezi ty, kteří na kole jezdí, ale zároveň jsem také ten, který pravidelně dlouhé roky řídí jedno z nejširších vozidel, které se na našich komunikacích vyskytují. Myslím si, že stojí za to to podpořit.
S přednostním právem pan předseda Válek bere zpět svoji přihlášku, takže rozhlížím se v sále, nikoho nevidím, já tedy rozpravu končím.
Děkuji, já si vážím návrhu pana kolegy. Nicméně všichni jsou partneři a já bych chtěl říct: Ten pohled, že na silnici je králem řidič auta, je podle mě už zastaralý. Když jede jeden řidič v autě a jeden cyklista na kole, pořád je to jeden člověk. Když jede rodina na kole ve čtyřech, jede rodina v autě, jsou to zase čtyři, čtyři. Ale říkám, když to dnes neprojde, určitě to nevzdáme.
Děkuji za slovo, nyní tedy návrh procedury tak, jak ji projednal a navrhl hospodářský výbor na své schůzi 3. února. Pak je tam pozměňovací návrh pod písmenem D kolegy Ferance, který ho stáhl, ale o tom stažení musíme hlasovat, jestli s ním souhlasíme. V obou variantách navrhuje, aby řidič nemohl odmítnout zvážení možného přetíženého vozidla.
Děkuji vám. Hlasování číslo 82, ze 103 přítomných 53 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.
Návrh byl přijat, tudíž už je nehlasovatelná varianta 2 u tohoto návrhu a vypořádali jsme se s ním.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
On má dvě části. Garanční výbor je bez stanoviska.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 335 naší schůze. Jakmile se situace uklidní, zahájím projednávání tohoto bodu. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Nyní tedy má slovo ministryně spravedlnosti vlády České republiky Marie Benešová.
Všichni víme, že to je obrovský problém, který zatěžuje tuto zemi. Vládní návrh počítá se zavedením povinné zálohy na náklady exekuce. Návrh rovněž obsahuje právní úpravu zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora. Práva oprávněného jsou chráněna, takže mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady. Dále návrh řeší některé dílčí problémy vyplývající z praxe.
O něm tady proběhla větší diskuze. Garanční výbor bez stanoviska.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 71, ze 103 přítomných 68 pro, proti nikdo.
Tak mohu jménem některých samospráv a měst poblahopřát panu kolegovi. E6 zavádí do bodového systému dvoubodový postih za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 72, ze 103 přítomných 89 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko garančního výboru kladné.
Hlasování číslo 73, 103 přítomných, 74 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.
V tomto kroku kolega zavádí do zákona definici pojmu cyklista. Garanční výbor tento návrh nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 74, ze 103 přítomných 6 pro, 46 proti.
Garanční výbor tento návrh nedoporučuje.
Ptám se, kdo je pro? Děkuji vám. Hlasování číslo 75, 103 přítomných, 15 pro, 41 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?
Garanční výbor v tomto případě je bez stanoviska.
Kdo je proti? Hlasování číslo 76, 103 přítomných, 24 pro, 29 proti. Návrh byl zamítnut. Tak děkuji. Kdo je proti?